Rekonstrukce Nové scény Tak jenom abychom si, paní poslankyně, řekli, kdo se jak věnuje investicím a kdo se jak investicím nevěnuje. Rekonstrukce Památníku Bubny, což je jedna z věcí, na kterou nebyly v rozpočtu alokovány žádné peníze, jsme diskutovali s panem ministrem Stanjurou a budeme hledat nějaké nové zdroje, protože rekonstrukce tohoto významného památníku musí proběhnout nadstandardně rychle v kontextu rekonstrukce, která probíhá na té trati z operačního programu Doprava. A tak bych mohl určitě pokračovat. Když jsou ústní interpelace, paní poslankyně, potkáváme se tam, já poctivě odpovídám na vaše dotazy.
A já si pamatuji, spíš jsem překvapena, že Starostové mlčí, poslanci za Starosty. Ti tady byli schopni kvůli každé koruně, která ubyla, kvůli každému procentíčku díky kompenzačním bonusu... a teď je klid, teď je ticho po pěšině!
Na druhé straně musím říct, že jste to doplatili, že dokonce těch peněz bylo i malinko více.
Prosím.
Jenom stručně potvrzuji slova pana ctěného předsedy hospodářského výboru, pana poslance Adamce, prostřednictvím vaším, co bylo. Já jsem nemyslela starostové jako funkce, ale Starostové jako hnutí. Takže to upřesňuji, že ti tady vždycky nejvíc křičeli, tak jako KDU křičelo kvůli sociálním službám a teď mlčí, tak Starostové a nezávislí, takže to upřesňuji, prostě křičeli tady kvůli těm kompenzacím. Ano, máte pravdu, pane předsedo hospodářského výboru, prostřednictvím paní předsedkyně, protože jsme kompenzovali více, ono se to dopočítat dalo, tak potom jsem se rozhodla v tom dalším roce, že budeme zpětně kompenzovat podle skutku, aby to už bylo přesně. Ale že nám to vyčítá NKÚ, tady musím třeba říct, že NKÚ si myslím, že má pravdu.
Vážená paní předsedkyně, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, já bych se především ráda vyjádřila k rozpočtu Ministerstva vnitra. Jsou to ti, kteří jsou nenahraditelní, nepostradatelní a naše vláda v minulém roce schválila nařízení vlády, kde se hasičům a policistům měly navýšit jejich platy o 1 400 korun. Když přišla tato vláda, tak to změnila, respektive pan ministr vnitra vystupoval s tím, jakým způsobem vítězně vybojoval, že tedy policisté a hasiči od 1. ledna dostanou 700 korun. Několikrát jsme tady slyšeli na mikrofon, že se policistům nebudou odebírat stabilizační příspěvky. Poté jsme mnohokrát v médiích slyšeli z různých krajů a pak i od policejního prezidenta, že se bohužel na ty stabilizační příspěvky musí sáhnout. To je jasné, je to spojeno s těmi krajskými asistenční centry, která v rámci migrační krize velmi dobře zajišťovaly všechny kraje a která snad už dostala a dostanou všechny finanční prostředky. Policie v rámci návrhu změnu tohoto rozpočtu dostane navýšení 1,2 miliardy korun, ale dostane to na nákup ubytovny v Kunraticích. Teď přichází koalice, respektive vláda, s tím, že hasičům dá 300 milionů korun na obměnu a doplnění techniky, ale uplynulo devět měsíců.
Strýček Sam si to přeje, tak proč do toho nejít, po nás potopa. Lze konstatovat, že nebýt eurohujerské politiky naší vlády, dopady inflace a drahých energií na naše občany mohly být podstatně mírnější. Všichni doufáme, že to nakonec přece jen dobře dopadne, tedy za předpokladu, že Evropská unie reviduje svoje ideologická tabu.
A tady chci říct, že je shoda, myslím, že nejenom ve veřejnosti ochranářské, ale i ve veřejnosti, která zahrnuje řekněme obce a další subjekty, že zrovna tento program péče o krajinu je velmi zajímavý.
Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, jen pár slov a ujištění ke komentáři k rozpočtu životního prostředí. Doufám, že pak už si s těmi 4 miliardami poradíme velmi dobře.
Děkuji. Vracíme se do obecné rozpravy, další v pořadí je přihlášen pan poslanec Kettner.
Ne, je to věc, kterou jsme vám říkali už před půl rokem.
To je zásadní rozdíl. Já jsem nechtěl nic jiného, nic víc, nic méně, než abyste mně vysvětlil, z čeho se to bude financovat. Nevíme, co je to za nástroje. A vadí mi na tom ještě to, že tato čísla víme už od konce června a já jsem předpokládal, že v průběhu prázdnin se to domluví.
To není tak jednoduché udělat, vy to dobře víte. A pokud se k tomu máme postavit odpovědně, tak to znamená opravdu nabídnout mnohem větší škálu možností, porovnat je a i v souvislosti s tím, co nás čeká v následujících dnech a týdnech, tak to uspořádat vedle sebe, aby ta zátěž pro dluhovou službu a pro Českou republiku byla co nejmenší.
Jenom načtu ještě omluvy, než mu dám slovo. Ve faktické poznámce nyní vystoupí pan místopředseda Havlíček.
Pane ministře, já myslím, že máme přece stejný zájem a jenom se na to díváme každý z jiného úhlu pohledu. Já nerozporuji 150 miliard korun. Dobrá práce, všichni si přejeme, aby se to nakonec dostalo na těch 150 miliard korun. A samozřejmě, cizí zdroje, pokud budou na bázi PPP - vůbec nic proti tomu. Sami víte, že jsme PPP projekt rovněž jeden zvládli udělat. Ale velmi dobře víte, že tohle se nedá na příští rok vyskládat z PPP projektů. PPP se připravují minimálně po dobu jednoho roku, a to jsem tedy ještě velký optimista.
To byla zatím poslední faktická poznámka.
Děkuji za slovo.
Ano, eviduji zkrácení na 18 dnů pro projednání mezi prvním a druhým čtením. Prosím o případná závěrečná slova navrhovatele, případně zpravodaje.
Děkuji. Já bych chtěl ocenit takřka všechny vystupující v té rozpravě, všechny, kteří se zdrželi osobních útoků. Těším se na rozpravu a na debatu v druhém a v třetím čtení a chtěl bych požádat opozici, zda by podpořila ten můj návrh na zkrácení.
Hlásí se paní předsedkyně Schillerová s přednostním právem.
Hnutí ANO, já jsem to řekla opakovaně, my považujeme ten rozpočet za špatný.
Prosím.
Josefa Fleka a po rozpravě vyslovuje souhlas s působením sil prostředků rezortu Ministerstva obrany;
Ještě není zvýšeno kvorum? V tomto hlasování číslo 32 jsme hlasovali pouze o proceduře. Bylo přihlášeno 156 poslanců a poslankyň, pro 153, proti 1, zdrželi se 2, čili procedura byla takto přijata. Podstatné je, abychom měli kvorum. Takže v souladu s tím, co jsme si odhlasovali, já zahajuji hlasování o usnesení tak, jak ho navrhl pan zpravodaj. Tímto děkuji paní ministryni, děkuji panu zpravodaji a uzavírám tento bod. Předložený návrh uvede za navrhovatele pan ministr financí Zbyněk Stanjura a já ho poprosím, aby se ujal slova.
Návrh se týká změn ve třech zákonech. Česká republika v rámci výměny informací naopak obdrží od zahraničních orgánů informace o českých prodejcích činných na zahraničních platformách. V návaznosti na zavedení dalších instrumentů mezinárodní spolupráce se zavádí pro kontrolu povinností nástroj doposud nevyužívaný při správě daní, a to kontrolní nákup. Zavádí se však nyní pouze pro tuto oblast, ne pro správu daní obecně.
Tak se jenom chci ujistit, zda se může za výbor informace o projednání ve výboru ujmout někdo jiný?
Vyspělost každé společnosti se pozná podle toho, jak se dokáže postarat o své nejohroženější obyvatele. Měřeno tímto ukazatelem selhává vláda Petra Fialy na celé čáře. To potvrzuje i předkládaná novela zákona o státním rozpočtu, kterou i z tohoto důvodu nemůžeme jako SPD podpořit.
Dobré odpoledne. Za tu dobu se spousta věcí posunula, inflace vzrostla, strašně zdražily energie a všechny ostatní záležitosti, které do kultury vstupují. Teď bych se ráda pověnovala jednotlivým číslům. Je tam samozřejmě zohledněno i to, že se zdražily zásadním způsobem energie. Já jsem tady na to upozorňovala. Upozorňovala jsem na to při schvalování rozpočtu, že škrty v této oblasti jsou krátkozraké a že to ty příspěvkové organizace velmi brzy doběhne. Předpokládám, že pan ministr Baxa se tam byl podívat. Je potřeba říct, že těch 280 milionů prostě stačit nebude a víme to. Předpokládám, že tam bude ztráta. Ale nebude to jenom tam, bude to i v jiných příspěvkových organizacích, protože v covidu začal odliv návštěvníků. Ale řekněme si, jak na tom zaměstnanci v kultuře jsou. Ono to tak úplně není. Řekněme si, že těch 27 000 je zhruba, a omlouvám se za ten výraz, ale je to zhruba polovina průměrného platu v České republice. Dobře, nebudu se s vámi přít, pane ministře. A pokud tam zasekneme takhle sekeru, tak se obávám, že spoustu věcí nenávratně, ale opravdu nenávratně ztratíme. Teď trošku poopravil rétoriku na poloválečný stav. Můžeme o tom diskutovat, můžeme souhlasit, nesouhlasit. Samozřejmě chápu i ten apel, že zaměstnanci musejí mít porozumění, ale oni prostě ty složenky zaplatit musí, jim nic jiného nezbude. Mají rodiny, mají děti a ty náklady opravdu jim stoupají jako všem ostatním. Já bych, pane ministře Baxo, přivítala, kdybyste přišel s nějakým plánem postupného růstu, nejenom v letošním roce, ale v příštím roce. Ale oni v příštím roce nemají příslib žádný. Ale na to se opravdu nedá spolehnout, oni v této chvíli musí z něčeho žít. Takže chci apelovat na vás, pane ministře Stanjuro, myslete na to, až budete přidělovat peníze kultuře. Prosím, vzpomeňte si na můj apel, protože já se nechci dočkat chvíle, že opravdu budeme zavírat muzea, galerie, protože tam ti lidé nebudou chtít pracovat, nemůžou si to dovolit. Budou sice smutní, budou zhroucení, protože pro ně je to mnohdy životní náplň, ale nic jiného jim prostě nezbude. Odejdou do zemí, kde ty filmové pobídky jsou větší, ta procenta, než jsou u nás - my si řekněme, že jsme na průměru, možná mírně pod průměrem - ale už se nevrátí. Já to považuji za velkou chybu a myslím si, že to zastropování - a mluvila jsem i s producenty - oni z toho také nadšení nejsou. To si řekněme, tak to prostě je.
Víme, že tam nikdy dostatek prostředků nebyl. Děkuji za pozornost.
Nyní je poslední přihlášený do diskuse pan poslanec Kolovratník, který nestíhal svoji původní přihlášku, tak vystoupí na konci.
Ale omlouvám se, nechtěl jsem to zlehčovat. Možná si tu debatu pamatujete někteří z vás. Dnes se k němu vracíme. Připomenu debatu o odpuštění poplatků za obnovitelné zdroje. Stejné je to i v dopravě. Návrh na zvýšení rozpočtu alespoň o ty 3 miliardy korun - a to jsem ho bral tehdy jako velmi kompromisní, myslel jsem si, že by to mělo být mnohem více - odmítli jste to. Opět Alena Schillerová a Karel Havlíček byli panem ministrem Kupkou kritizováni za to, že jsou špatnými hospodáři, že tu položku špatně narýsovali, že je tam málo. I já, pane předsedající, děkuji. Takže tady se chci, kolegové i občané, vrátit jenom k tomu, jaká byla vaše argumentace. Je to naše politické rozhodnutí, takhle to chceme udělat, chceme být rozumnými hospodáři. Opět byly to kroky, které přišly až po tom březnu, vy na ně nějak reagujete. Je to 800 milionů na výkupy pozemků, to nemohu kritizovat. Dalších 500 milionů je na Ukrajinu. Opět rozumím tomu, nemohu k tomu být kritický. Totiž těch 5 miliard, ta hlavní částka, která se teď vrací - to je ta třetí část - je kompenzace za výpadek daňových příjmů. Opět je to reakce na nějaké kroky, které jste prosadili. Opět mohu chápat, v jaké jste celkové bilanci. Zatím, kolegyně a kolegové, nemluvím o rozpočtu na rok 2023, ty debaty přijdou. Chcete dávat víc peněz tady paní ministryni obrany na náklady na zbrojení, na válku s Ukrajinou a tak dále. Ale to, co vám zazlívám a z čeho, vás, kolegové, viním, že jasně neřeknete to B, to znamená, děláme krok A, někam dáváme víc, ale bude to na úkor něčeho.
Já jsem tady vysvětlovala, že se to nesmí zastavit. Takže my jsme řekli v lednu, únoru, březnu: Peníze v žádném případě nedáme, vezmeme jim miliardu. Protože pan ministr financí několikrát říkal: Nedali jste pozměňovací návrhy. V rámci rozpočtu jsme dali mnoho pozměňovacích návrhů, ale ani jeden nebyl podpořen.
Vaše vystoupení vyvolalo hned několik faktických poznámek.
Ve své podstatě s tím, co tady zaznělo, se ztotožňuji. Co má potom ten člověk dělat? Specialistou ve svém oboru podle toho, kde pracuje, se stává až po nějaké době a stojí to stát velké peníze. To znamená, přijde opět nějaká vlna odchodovosti, pakliže nedokážeme tyto sbory zasanovat, a bude nás to, přátelé, ve finále stát daleko větší množství finančních prostředků než to, co jste teď na nich ušetřili.
Děkuji za dodržení času. Pan ministr se hlásí ještě s faktickou, takže prosím, vaše dvě minuty.
Jsme ve druhém čtení, takže nemusíme toto hlasovat, a já ho poprosím, aby nás pan poslanec informoval o projednání ve výboru a aby případně odůvodnil případné pozměňovací návrhy. Děkuji panu poslanci a nyní otevírám obecnou rozpravu, do které se nyní hlásí paní předsedkyně Alena Schillerová.
Pane ministře, kolegyně, kolegové. Ostatně o tom mluvil i pan ministr. Předložená novela výrazně posiluje a zavádí pravidla, která posilují transparentnost ve vztahu k jednotlivým digitálním platformám, které budou následně oznamovat příjmy fyzických osob, ale i právnických osob. Podnikatelé, kteří poctivě pracují a odvádí daně, nemají a nesmí být tímto krokem postiženi, oproti těm, kteří se daně snaží krátit - nesmí mít konkurenční výhodu vůči poctivým podnikatelům. Hlavní částí návrhu je rozšíření aktuálně platného rámce mezinárodní automatické výměny informací v oblasti digitálních ekonomik. Správce daně v České republice bude díky této novele pravidelně získávat informace o jednotlivých prodejcích, kteří na těchto platformách získávají příjmy z poskytnutí služby nebo prodeje zboží, z pronájmu nebo jiného poskytnutí nemovitosti nebo například dopravních prostředků. V konkrétní rovině lze předložený návrh zákona rozčlenit na vícero tematických celků. Předložený návrh zákona ve svém důsledku zvýší daňové příjmy veřejných rozpočtů, dojde k podpoře férového podnikání, a proto já tuto novelu považuji za dobrý příklad toho, jak má docházet ke zdokonalování efektivního výběru daní.
Ještě se rozhlížím, zda někdo další má zájem o vystoupení v obecné rozpravě? Pro pořádek se optám, zda je zájem o závěrečná slova? Mohu zahájit rozpravu podrobnou. Jenom připomínám, že pozměňovací a jiné návrhy přednesené v podrobné rozpravě musí být vždy odůvodněny.
Děkuji za slovo. Stávající právní úprava byla přijata ještě před přijetím zákona o státní službě. Děkuji.
Je to potvrzeno. Otevírám tedy bod číslo Z pověření vlády tento návrh uvede pan ministr financí Zbyněk Stanjura.
Ještě se zeptám, jestli má zájem o závěrečné slovo pan zpravodaj? Přistoupíme k hlasování, protože v rozpravě zazněl návrh ze strany pana předsedy Okamury na vrácení předloženého návrhu navrhovateli k dopracování. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro takový návrh? Návrh byl zamítnut. Nyní přistoupíme k tomu, že se budeme zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Nejprve rozhodneme o přikázání garančnímu výboru. Navrhuje někdo z přítomných přikázání jinému výboru jako garančnímu? Není tomu tak. Přistoupíme tedy k hlasování a já se ptám, kdo souhlasí s tím, aby předložený návrh byl přikázán k projednání rozpočtovému výboru jako garančnímu výboru? Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro takový návrh? Návrh byl přijat. Organizační výbor nenavrhl přikázat tento návrh dalšímu výboru. Má někdo z přítomných poslanců návrh na přikázání dalšímu výboru či výborům k projednání? Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro takový návrh? Projednávání tohoto bodu v rámci prvního čtení končím a děkuji jak navrhovateli, tak panu zpravodaji, i všem, kteří vystoupili.
Děkuji.
Děkuju. Ještě informace k zítřejšímu jednání. Začínáme v 9 hodin písemnými interpelacemi. Po jejich skončení standardně začne projednávání dalších bodů, jakmile písemné interpelace skončí. To je pro dnešek všechno. Pardon, ještě dvě omluvy, aby zazněly na mikrofon.
Děkuji za pozornost.
Tak vaše vystoupení vyvolalo faktickou poznámku pana ministra Stanjury, nicméně... Už je tady faktická poznámka. Tak v tom případě s přednostním právem pan ministr Kupka.
To je dodržení slova, které jasně zaznělo na vládě i mezi námi a tady je zpět 5 miliard korun proto, abychom jinde na velmi důležitém místě dokázali pomoci. A na té pomoci tady panovala shoda. Teď říkáte, že vlastně jste na začátku navrhoval, ale to bylo několik měsíců předtím, aby tam finanční prostředky ve výši 5 miliard přibyly. Tak já chci říct, že tohle pominutí toho časového sledu je fakt nekorektní. A hned k tomu přidám další konkrétní argumenty, proč to vystoupení kulhá na všechny nohy. Kulhá například proto, že kdybychom bývali nesáhli k odpovědným a nezbytným krokům v oblasti slev, tak by už tehdy chyběly v tom rozpočtu více než 4 miliardy korun. Ale to se zdá, jako by vás nezajímalo. Tak, jak to navrhujete, odpovědná politika nevypadá. Zmínil jste, jak jste vybízeli k tomu, jak je potřeba zařídit POZE. No ale co se stalo? V tom vašem původním návrhu nebyly finanční prostředky ani na program ROCET, který měl pokrýt právě náklady POZE pro nákladní dopravce v elektrifikované trakci za loňský rok. Taková je realita. Takže ve výsledku to byla tato vláda, která dosypala, zajistila z jiných prostředků další finanční prostředky právě na úhradu POZE. A dostávám se k dalšímu důležitému bodu. V okamžiku, kdy se daří v tuto chvíli vykupovat pozemky, reagujeme na situaci a hledáme způsob, jak jednu z klíčových staveb, na které tady panuje absolutní shoda, že je potřeba dostavět, Pražský okruh, tak přinášíme navíc finanční prostředky na výkup pozemků. Reagujeme na to, že se v tomto případě dokonce daří výkupy pozemků nad původní předpoklady, a protože je to tak potřeba, tak tam finanční prostředky vracíme. Ještě zareaguji na to, co zaznívalo dopoledne z úst pana místopředsedy Havlíčka. To je také realita, kterou je možné velmi snadno dohledat. Zpátky k tomu, co je nezbytné zajistit pro rok příští a hledat způsob, jak to udělat.